Přestože se v žádném z mých článků nic antisemitského nevyskytuje, své bližní zásadně posuzuji podle skutků, nikdy podle etnické příslušnosti a ve svých vyjádřeních to jasně dokládám. Nedivím se jim, jejich domeček z cinklých karet by se jim okamžitě sesypal. Hlavně nepřipustit, aby se lidé dozvěděli, že to, co o Semínovi vytrubujeme do světa, je do značné míry na vodě. Rozumím tomu, že levicově liberální média a různé nátlakové organizace nechtějí, aby byť sebevýznamnější veřejný post zastával člověk, který jde proti proudu, i když mu to činí různé existenční potíže. Člověk konzervativních názorů na společnost, morálku či rodinu, vzdorující nastupující totalitě politické korektnosti a sociálního inženýrství, další bruselské centralizaci, oklešťování občanských svobod a ničivým dopadům genderové ideologie či umělého multikulturalismu. K tomu, že je Semínovi vyčítána názorová netolerance, se vyjadřuji také. Myslím, že právě v Četce a v jiných veřejnoprávních institucích by měl být přece zastoupen ten mnohohlas, protože to, čemu dnes čelíme a co já považuji za skutečné nebezpečí pro budoucí vývoj naší země, je, že se v tom veřejném prostoru uplatňuje čím dál víc jeden hlas, jeden názor. Ty ostatní, nepohodlné, jsou vytlačovány na okraj nebo jsou různě dehonestovány. Podle mě bychom se měli vyhnout honům na čarodějnice, jinak se budeme chovat stejně jako komunisté, kteří vyloučili Michala Semína ze studia kvůli jeho odporu k předlistopadovému režimu.
Taková je nyní situace.
Pane předsedající, děkuji za slovo, děkuji za vyjasnění toho stavu. Obracíme se na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s nadějí, že tyto skutečnosti vezmou při volbě členů Rady České tiskové kanceláře v úvahu. ČTK má přinášet spolehlivá a ověřená fakta a dohled nad její činností by neměl být svěřován lidem s fundamentalistickým a konfrontačním viděním světa.
Kdo nemá odpracováno, tak penzi prostě nemá!
Ale začnu tím: minimální důchod, to není tak, že my jsme odmítli minimální důchod. Já jsem to řekla i ve svém úvodním slově. Já jsem řekla, že s tou myšlenkou souhlasím. Ale problém je v tom, jak je ten návrh zpracován. Vy byste prostě lidi, kteří jsou na tom také finančně špatně se svými důchody, tak byste je potrestali dvojnásobně. To je ten problém. Ale ten, který má 10 000, by na tom byl ještě hůře. Takže o tom jsme se tady bavili a proto ten pozměňovací návrh odmítám. To je další nepravda, která se tady šíří. Můžeme si ta čísla a částky projít, pokud jsou pravdivé, a můžeme se podívat, za co ti lidé, ty neziskové organizace, dostali dotace. Protože na Ministerstvu práce a sociálních věcí se dostávají dotace za péči o seniory, za primární prevenci, to je péče o to, aby se nerozpadaly rodiny, za sociální služby a podobné aktivity. Takže prosím, nerozdělujte tady lidi a nepoštvávejte občany a veřejnost proti neziskovým organizacím. Neadresné dávky. Jediná, která mě napadá, je rodičovský příspěvek. Takže chápu to správně - a tam se dá ještě o její neadresnosti diskutovat. Chápu to správně, že SPD navrhuje zrušit rodičovský příspěvek? Chápu to správně? Protože dnes odpoledne budeme o jeho navýšení hlasovat. A nikdo se vám, pane předsedo, neposmívá. Ale tvrzení, že mnozí důchodci dostávají méně než 13 000 korun, je prostě velmi nepřesné. Polovina seniorů má důchod nižší než 13 000 korun. A proto tady navrhujeme to zásadní navýšení důchodů. Protože řešíme jejich situaci, chceme pomoci seniorům. Ve stáří, v posledních letech svého života. Tak prosím, netvrďte tady tyto nepravdy, polopravdy a podobné. Nepoštvávejte lidi proti sobě! Pojďme diskutovat o tom, jak lidem pomůžeme. Ale nemůžete prosím tady tu diskusi zanešvářit takovými nepravdami.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Nechápu, proč v podstatě v každém svém vystoupení nějakým způsobem reaguje a špiní ČSSD. Asi jsme mu museli v minulosti udělat něco hrozného. Tomu bych se ani nedivil. Ale proč reaguji na to, co říkal? Pan kolega Okamura říkal to, že on je nějaký člověk, který je každý víkend, možná den, možná každou hodinu, když tady nesedí, mezi lidmi. Takže pane Okamuro, prosím prostřednictvím pana místopředsedy, nechte si tyhle řeči. Já tady mám na to svědky a to jsou všichni poslanci zvolení za Pardubický kraj mimo toho vašeho, kteří mezi ty lidi chodí.
Děkuji.
Tak pokud pan Okamura navrhuje, abychom peníze na důchody získali tím, že stáhneme naše vojáky z Afghánistánu, tak to je něco, co já pokládám za naprosto skandální. SPD tady plnými ústy bojuje za bezpečnost České republiky, bojuje za to, abychom čelili mezinárodnímu terorismu - a tam, kde se proti tomu terorismu bojuje, tak odtamtud utečeme. To je opravdu způsob, jak zajišťovat bezpečnost České republiky! A už vůbec nehovořím o tom, co to znamená a co to je pro naše vojáky, kteří nasazují každý den život. To je plivnutí do tváře našim vojákům, kteří nasazují svoje životy, abychom my tady byli bezpeční.
Vážené dámy a pánové, já teď nevím, odkud mám v podstatě začít, protože tady padla řada nějakých argumentů. Tak snad začnu od pana ministra vnitra Hamáčka, od předsedy ČSSD, protože to skutečně je velmi zoufalý argument. Protože stačí se podívat za humny do Rakouska, které není členem NATO, a myslím, že svoji bezpečnost se taky snaží zajišťovat dobře.
Prvním je bod číslo Návrh na změny ve složení orgánů Jako tradičně poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo a hlásím, že jsem jako tradičně připraven na volební body. Máme jeden veřejný a potom osm tajných, z nichž část jsou druhá kola. Tři a pět bodů je první kolo včetně rozpravy. První volební bod je veřejně hlasován. Jsou to návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Ve většině případů se týkají nových nominací za odešlé bývalé kolegy, kteří se stali europoslanci.
Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen, ani se nikdo nehlásí. Rozpravu končím a budeme hlasovat nejprve o rezignacích. Kdo je proti? Hlasování číslo 50, přihlášeno 182 poslanců, pro 161, proti nikdo. Návrh na rezignace jsme přijali. Nyní budeme hlasovat o nominacích, tak jak je přečetl pan předseda volební komise. Kdo je proti? Návrh byl přijat a tento bod můžeme ukončit. Otevírám bod číslo Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie Tímto bodem jsme se zabývali 26. dubna a 5. června na 28. a 30. schůzi Poslanecké sněmovny. Rozprava se dnes nepovede, protože již byla ukončena.
Děkuji za slovo. Usnesení volební komise číslo 116 ze 16. dubna už jsem přečetl v té první výzvě. Proto dnes logicky nemůže být na hlasovacím lístku a nebude tedy mezi těmi navrženými kandidáty na tříleté období. Všechna ostatní jména na hlasovacím lístku budou připravena. Rozprava k tomuto bodu byla ukončena. Pokud by, pane předsedající, někdo z poslanců měl zájem, museli bychom hlasováním rozhodnout o otevření rozpravy. Pokud zájem není, pak poprosím pouze o hlasování o tom, že i tato volba bude provedena tajným způsobem.
Tajnou volbu jsme schválili a přerušuji projednávání tohoto bodu. Další bod, kterým se budeme zabývat, je Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře Zde jsme také v situaci, že jsme se tímto bodem zabývali ve středu 5. června, proběhlo první kolo tajné volby.
Jak bylo řečeno, do České tiskové kanceláře vybíráme dva členy po ukončeném mandátu pánů Jakuba Heikenwäldera a Miroslava Augustina. Rozprava v tomto bodu je ukončena, ale nyní tady máme informaci, že je zájem o rozpravu. O tom bychom, pane předsedající, měli rozhodnout případným hlasováním.
Já se obávám, že to není možné. Nicméně mohu dát slovo těm, kteří mají přednostní právo. Tak si myslím, že je to v souladu s jednacím řádem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji vám, pane předsedající za slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Buďme trochu soudní. Takže pokud chcete tohle kritizovat, že jsme nic nepředložili, já to nerozporuji.
Vážené dámy a pánové, já jsem tady zaznamenal v podstatě odpor těch ostatních politických stran proti návrhům SPD, abychom zvyšovali důchody těm nejchudším důchodcům. Za ty důchody se prostě nedá vyžít. Proto jsme navrhli sérii opatření. Takže my říkáme za SPD, dejme tyto miliony seniorům. Dohromady je to 35 milionů korun v součtu. A ještě je tam také ODS. Ano, v roce 2018 byla tato organizace financována z těchto zdrojů. Tak samozřejmě že je tady i nadace Open Society Fund George Sorose, to tady nemůže chybět. A to jsem teda vytáhl jenom jednu z neziskových organizací. Takže si to můžeme rozebrat a můžeme si o tom popovídat, jaké jsou priority vašeho rezortu. Mě trošku zaskočilo, že vláda nepodpořila náš návrh na minimální důstojný důchod. Dneska je to cca 12 tisíc korun čistého pro Českou republiku. A od této částky zásluhově. Od této částky zásluhově. Ti jsou pro nás také důležití, těm také chceme zvyšovat peníze. A kde na to vzít? Je to přece jasné a už jsem to tady naznačil. Zrušme financování politických neziskových organizací. My naopak navrhujeme zadresnění dávek. Dále jsem tady říkal: stáhněme vojáky z Afghánistánu. Francie je také stáhla a jsou členy NATO. To není vůbec pravda. Je to čistě politické rozhodnutí, že tam jsou. Takže vy jako ČSSD se nám tady můžete posmívat za naše návrhy. My se tomu nesmějeme, my budeme dál pevně stát za naším programem, pevně budeme stát za tím, abychom zvyšovali jak starobní, tak invalidní důchody těm nejchudším, protože chceme, aby se jim žilo dobře. Takže ještě zpátky k tomu návrhu na ten minimální důstojný důchod. Je potřeba navrhnout alternativu, jak jim tedy pomůžeme. My například od začátku říkáme, aby se zvyšovaly důchody pevnou částkou, nikoliv procentem. To tady premiér Sobotka minulé volební období neustále odmítal, nechtěl to. A my říkáme, že všem stoupají náklady stejně, protože i chudší důchodce potřebuje stejné množství tepla, má stejný hlad, má potřebu žít také určitou kvalitou života.
To mi přijde jako velmi odvážný úkol a tvrzení, že je to ještě vůbec možné. Myslím si, že je velmi nefér nezačít na tomto pracovat zrovna v době, kdy si můžeme dovolit takovouto diskusi. A proto je důležité dle mého názoru, zejména abyste si udělali pořádek v rámci koalice v tom, co vlastně chcete, jestli chcete naplňovat své programové prohlášení, nebo nikoli, jestli chcete dělat jenom dílčí kroky, či dělat opravdové zásadní změny.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, za KDU-ČSL chci říct, že vítáme jakoukoli finanční podporu, která přispěje důchodcům k jejich penzím. Myslíme si, že si to zaslouží. Přesto bych chtěla říct pár slov k našemu pozměňovacímu návrhu, to je ta pověstná pětistovka za každé vychované dítě. A víme, že dětí máme málo, tak bychom chtěli podpořit ty, kteří pracovali a vychovávali děti. A taky do budoucna chceme podpořit rodiny, aby děti měly a v budoucnu aby věděli, že v důchodu budou oceněni tím, že děti vychovávali. Taky bych chtěla říct, že ano, určitě to stojí hodně peněz, jak už jsme tady od paní ministryně slyšeli, a stálo by to hodně peněz, ale chci říct, že ti senioři to neutratí někde v daňových rájích, ale v podstatě to utratí v naší ekonomice. A často je to nedůstojné. Takže asi tolik k našemu pozměňovacímu návrhu. Myslíme si, že si to zaslouží. Děkuji za podporu našeho pozměňovacího návrhu.
Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Bauer.
Chtěl bych zopakovat, že to není žádná důchodová reforma.
Já z tohohle důvodu pro ten návrh nejsem schopen hlasovat. Protože bych podpořil projev neodpovědnosti vládních stran vůči budoucím generacím. Nemohu samozřejmě hlasovat ani proti němu, protože minimálně na těch 700 korun mají důchodci zákonný nárok podle valorizačního vzorce, který platí, a mají důvod mít k němu legitimní očekávání.
Kolegyně a kolegové, já bych chtěla vůči panu poslanci Kalouskovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající, dvě kratinké poznámky. Z pohledu dlouhodobosti. Za druhé. Jestliže mluvíte o tom, že politické rozhodnutí v této chvíli jsou jenom ty dvě stovky, tak připomínám, že to byla sociální demokracie, která prosadila proti pravicovým vládám, ve kterých jste byl, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vůbec valorizační mechanismus, protože vy jste ty důchody vůbec nezvyšovali ve své době. A prosadili jsme nový valorizační mechanismus za Sobotkovy vlády, takže ta valorizace nebyla 40 korun, jak to vycházelo podle toho původního, ale dneska je valorizace 700 korun. A to bylo také politické rozhodnutí sociální demokracie.
Děkuji. Já se nechci, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího s vámi přít o vhodnost či nevhodnost druhého pilíře. Tu debatu máme za sebou. Já jenom upozorňuji na to, že když jste ho v roce 2014 zrušili, tak jste slíbili, že předložíte vlastní variantu. Už od té doby uběhlo pět let! Tady říkám, že to je maximálně neodpovědné! Zrušit něco dokáže každý. Ale něco vytvořit a postavit, je samozřejmě obtížné, vyžaduje to i politickou odvahu a tu vy nemáte! A byť v programovém prohlášení vaší vlády je penzijní reforma jako priorita, tak si můžeme být dnes naprosto jisti, že žádný takový návrh předložen nebude. Možná bude předložen návrh, jak trochu přidat ženám. Ale určitě nebude předložen návrh na dlouhodobou stabilizaci systému penzijní reformy. To za prvé. Dnes si důchodce za svůj průměrný důchod může koupit mnohem méně než člověk, který má průměrnou mzdu. Aspoň vidíte, na tomhle faktu vidíte, jak ten systém je neudržitelný. A vám je to úplně jedno!
Já chápu, že slovo důchod spouští určité podmíněné reflexy na téma obecně reforem. A také chápu, že speciálně penzijní reforma je tak zásadní, že je to obrovská výzva. Ale je to také obrovská výzva na to, aby se odpracovala napříč politickým spektrem a aby se vnímaly vzájemně obě strany Sněmovny. Zkrátka není to jenom o růstu důchodu, ale už vůbec to není o růstu kupní síly důchodu. Je to o tom, že když platy méně rostou, tak samozřejmě ten náhradový poměr se může zlepšovat či zhoršovat. Uvědomme si, že pokud jde o kupní sílu důchodů, a byl to požadavek zejména seniorských organizací, tak jsme teprve těmi nadprůměrnými, nad úroveň zákona valorizacemi doháněli ztrátu kupní síly, která vznikla právě v letech, kdy se růst důchodů zpomalil. To je to, co zajímá důchodce. To je to, co zajímá zejména ty podprůměrné důchody, co si za ten důchod koupí. To je debata, která dnes sem až tolik nepatří. Já si myslím, že dneska musíme rozhodnout o tom, že ti důchodci dostanou to, na co už v podstatě čekají.
Protože tam byla vysoká míra obavy, aby se nám neotevřely nějaké nůžky. Vláda sociální demokracie se rozhodla, že porostou jak mzdy, tak důchody.
Děkuji. Nyní pan poslanec Kalousek.
Dovolte mi zareagovat podle jednacího řádu - na nejapnost pana poslance Dolínka reagovat nemíním. Ale chtěl jsem oslovit pana poslance Dolejše prostřednictvím pana předsedajícího. Pane poslanče, my jsme se neposlouchali. Já jsem přece vůbec netvrdil, že jsme nositelem té jediné správné varianty. Já s pokorou přijmu výtku, že naše varianta nebyla ideální, pokud bude konkurenční alternativa, o které se budeme moct bavit. Já jediné, co kritizuji, je, že od roku 2014, co vaše strany zrušily naši variantu, neleží na stole nic, o čem bychom mohli vést seriózní diskusi, byť to pan premiér Babiš ještě jako ministr financí sliboval v létě 2016 a byť to má vláda ve svém programovém prohlášení na toto volební období. A to je ten problém.
Nová lhůta pro tuto druhou volbu byla vyhlášena do 18. června. Ze tří kandidátů tedy budeme vybírat jednoho. Zvolenému členovi započne jeho čtyřleté funkční období dnem volby.